U Mezinárodní investiční banky je jiná struktura akcionářů. V té předchozí bylo osm, v této chvíli je devět akcionářů.
Prosím, pane poslanče.
V zásadě se přikláním i k tomu, co navrhuje pan ministr, a doporučuji, aby v tomto případě bylo postupováno ve stejném módu jako u předchozí banky.
Dnes se od 13.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Mikuláš Bek. Já tedy otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy?
Ještě jednou si dovolím zareagovat na ten druhý návrh. Nebudu opakovat to, co říkal pan ministr. Skutečně byly tam rozdíly mezi těmito bankami. A vůbec ten záměr, tak jak to znám z historie, protože jsem u toho přímo nebyla, tak bylo diverzifikovat český export a suplovat limity ČEB a EGAP. Každopádně zase platí to samé, co jsem řekla u té předcházející. Fungování MIB působí proti účinku sankcí od nás a našich spojenců uvalených na ruský režim. Je nevyhnutelné proto naše členství přehodnotit.
Přihlášku neeviduji. V tom případě končím obecnou rozpravu. Ještě jednou přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.
Zároveň pokud by se mělo referendum konat v posledních šesti měsících volebního období prezidenta, Parlamentu, Evropského parlamentu nebo zastupitelstev územních samosprávních celků, tak by prezident vyhlásil referendum tak, aby se konalo společně s novými volbami do těchto orgánů. Tento bod v návrhu zákona bude znamenat značnou úsporu ve finančních prostředcích pro stát a zároveň zabezpečí, aby nehrozilo riziko, že občané budou vyčerpaní z nutnosti hlasovat ve volbách a ještě potom samostatně v referendech. Na podobném principu dnes již funguje velká část místních referend. Nemyslím si tedy, že by případná referenda byla pro český stát nákladná. Vláda bude mít na starosti provedení rozhodnutí občanů, ale nemůže samotnou vůli občanů ignorovat.
Milé kolegyně, milí kolegové, nemám snadnou pozici. Víte, že jsem v předminulém - minulém volebním období vždycky pevně zastávala názor, že celostátního referenda je třeba v tom smyslu, že by bylo dobré takový ústavní zákon přijmout, a snažili jsme se jej prosadit. Po tomto trošku filozofickém a politickém úvodu mně dovolte, abych se vyjádřila k tomu, co zde máme předložené. V každém případě, nepodařilo se. Nyní tady máme další návrh, který v některých směrech připomíná návrh 111 - sněmovní tisk, takže souhlasím s paní poslankyní Lesenskou, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, že jistě tento návrh oproti jiným návrhům z pera SPD byl konzultován s právníky.
Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, předkládaný materiál obsahuje text letecké dohody vyjednaný a podepsaný zástupci Evropské unie a jejích členských států na jedné straně a Katarem na straně druhé. Myslím, že nikomu nemusím vyprávět, že Katar může být i pro Českou republiku stejně jako pro mnoho dalších evropských států v nejbližším období strategickou destinací. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky. Její sjednání nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si vás tímto požádat o souhlas s předloženou dohodöu.
Chtěl bych poděkovat panu ministru dopravy za uvedení tohoto bodu. Podle našeho názoru je to smlouva, která zase podpoří náš průmysl, naši dopravu, náš turistický ruch, a myslím si, že si zaslouží, abychom ji podpořili.
Letecký provoz se dále řídí návaznými ujednáními leteckých úřadů obou stran. Dvoustranná úprava je v provozní oblasti mírně liberálnější, některá ustanovení tak budou moci být využívána i nadále. Největším přínosem nové dohody pro Českou republiku je tak harmonizace pravidel zejména v oblasti hospodářské soutěže. Provoz byl do velké míry zachován i během pandemie. Jednotné letecké dohody může Evropská komise sjednávat pouze na základě zvláštního pověření mandátu uděleného Radou EU, které je specifické pro každou jednotlivou zemi. Stěžejní oblastí, která byla hlavním důvodem sjednání této dohody, je otázka spravedlivé hospodářské soutěže.
Děkuji paní předsedkyni a táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rámci obecné rozpravy? A táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit? Nemá, pan zpravodaj rovněž ne. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, jestli má někdo jiný návrh? Já jsem před chvílí už přivolal kolegy z předsálí. Tedy kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Hlasování 59, přihlášeno 140, pro 133, proti nikdo. Ukončuji tím tento bod. A poprosím, aby předložený návrh uvedl pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Vzhledem k tomu, že tato smlouva vstoupila v platnost před novelizací ústavy takzvanou euronovelou v roce 2001, tak v této době tento typ mezinárodních smluv nevyžadoval souhlas Parlamentu, a jedná se tedy o smlouvu vládní. Tato skutečnost v aktuální situaci vede k určité konfuzi a právní nejistotě a absence řádného začlenění úmluvy do právního řádu České republiky má pro činnost celní správy negativní důsledky.
Já vám také děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvu. Chci omluvit od 11 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů paní ministryni Janu Černochovou.
Toto samozřejmě je všechno už mimo diskusi. Jsem ráda, že došlo k takto razantnímu posunu, že se koordinovaly tyto země. Nebudu tady opakovat podíl České republiky, protože pan ministr ho řekl přesně.
Samozřejmě bych hlasoval pro. Děkuji.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Rád bych přednesl stanovisko hnutí SPD. Aktivně to podpoříme, budeme hlasovat pro. Nevím, jestli je to pravda, nevím, ve které z nich. A to by byla otázka číslo jedna, kterou bych měl na pana ministra. A otázka číslo dvě je, že všichni jsme tady asi zajedno, že vystoupíme z těchto bank. To znamená, že souhlasíme - ano, vystoupit. A otázka druhá je, jestli jsme schopni z toho něco zachránit.
Řekl jsem, že jsem poměrně skeptický, že se to povede.
V tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak.
Lidé se totiž rozhodují nejen na základě informací, ale i svých životních zkušeností. V tom je velký rozdíl od expertů, kteří se rozhodují jen na základě informací. Výhodou rozhodování expertů může být možnost dobře prostudovat danou problematiku. Experti mohou mít ale na řešení stejného problému diametrálně odlišný názor, tudíž je potom velmi složité stanovit otázku tak, aby ji lidé pochopili. Zásadní nevýhodou je možnost korupce expertů. Lobbisté bývají obvykle dobře financovaní a každý expert má svou cenu. V politice jde vždy o něčí zájmy a veřejný zájem je až na posledním místě. Zastupitelská demokracie je snadno korumpovatelná, pracuje v přímém rozporu se zájmy voličů. Na druhou stranu nejsnáze se záměr referenda zlikviduje právě otázkou. Musí existovat politický konsenzus a kontrola formulace otázek, aby byly dobře formulovány. Ve Švýcarsku je referendum nejčastěji používaným způsobem lidového hlasování ze všech zemí a referendum tvoří jenom 5 % rozhodování, 95 % rozhodování je ve Švýcarsku vyhrazeno institucím zastupitelské demokracie. Rozhodnutí přijaté referendem je tam závazné, proto není jinými politickými institucemi ovlivnitelné, a v tomto ohledu mají svrchovanost samotní švýcarští občané nad klasickými zastupitelskými orgány. Parlament má jen legislativní, exekutivní kompetence, a je tedy jakousi vládou shromáždění, která pak vyřizuje hlavně administraci. V praxi existuje jen kombinace přímé a zastupitelské demokracie ve světě, s větší převahou přímých prvků v podobě polopřímé demokracie, jaká je zejména ve Švýcarsku. Je jasné, že v parlamentní demokracii si politici nebudou ukrajovat rozhodovací pravomoci, a proto všechny politické reprezentace od roku 1989 neměly šanci a neměly vůli se domluvit na podmínkách referenda. Všechny politické reprezentace od roku 1989 na něco čekaly a snažily se tento návrh na obecné referendum házet pod stůl. Musíme se zamyslet a uvědomit si, že bohužel Godot nedorazí, Husa upálili a nejspíše nepřijde ani kouzelník. Je to na nás. Chyťte se prosím řídítek a zkuste část svých kompetencí věnovat lidem - vás volit nebo souhlasit s podmínkami obecného referenda tak, aby bylo skutečně použitelné.
Také děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Předkládaný návrh zákona o referendu umožňuje občanům hlasovat o všem, co neodporuje hlavnímu zákonu našeho státu, a tím je ústava. V referendu půjde rozhodovat o věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu s některými výjimkami, o kterých hlasování nebude možné, a to například rozhodování o základních právech a svobodách zaručených ústavním pořádkem, o státním rozpočtu a věcech znamenajících zásah do právní úpravy nebo správy daní. Návrh klade důraz na to, aby otázka pro referendum byla jednoznačná, srozumitelná a formulovaná tak, aby na ni bylo možné odpovědět slovem ano nebo ne. V jednom referendu může být položeno v téže věci více otázek, pokud tyto otázky nejsou ve vzájemném rozporu. Odpůrci přímé demokracie šíří mýtus, že se bude hlasovat o každé hlouposti. Zkušenosti z celého světa však naznačují opak. Občané nepožadují referendum o každém ze stovek zákonů, které parlament každoročně přijme. Referendum nemá nahradit parlament, slouží spíše jako kontrola jeho excesů. To znamená, že občané shromáždí dostatečný počet podpisů oprávněných voličů k otázce, o které chtějí hlasovat, za své vlastní peníze. Tímto způsobem nehrozí, že by si hlasování vynutil kdokoli a kdykoli nebo že by byl veřejný rozpočet nadměrně zatížen. Musí jít tudíž o téma, které vzbudí zájem dostatečného počtu občanů, aby je přimělo k jeho projednání. Teprve pak, při dostatečném počtu podpisů, může být referendum o zákonu nebo o odvolání politika vypsáno.
Krásné dopoledne, dámy a pánové. Dne 24. února zahájilo Rusko vojenskou invazi na Ukrajinu. Pro tuto bezdůvodnou agresi neexistuje v civilizovaném světě omluva a všechna dosavadní opatření, ať politická, či ekonomická, namířená proti Rusku jsou oprávněná a věřme, že přispějí k jeho rychlému oslabení. Česká republika byla požádána Slovenskem, aby převzala roli vedoucí země ve slovenském bojovém uskupení. Nabídky si velice vážíme a s hrdostí ji přijímáme. Vedle České republiky a Slovenska se o účast v tomto mnohonárodním bojovém uskupení zatím přihlásily: Německo, Polsko, Slovinsko, USA a Nizozemsko. Česká republika navrhuje vyslat na Slovensko až 650 vojáků. Naše zapojení by mimo jiné zahrnovalo prvky velení a spojení, mechanizovanou jednotku, vojenskou policii a logistické zabezpečení. Další mandát pro 50 vojáků z České republiky schválila slovenská vláda již 7. března k zajištění humanitární pomoci, konkrétně zřízení humanitární základny v okrese Liptovský Mikuláš k řešení uprchlické krize z Ukrajiny. Ještě téhož dne odjeli naši vojáci na Slovensko a během tří dnů vybudovali stanovou základnu pro až 400 osob. Nyní zůstává na místě skupina do 50 osob, která zabezpečuje chod základny. Vojáci nejsou ozbrojeni a do doby schválení předkládaného materiálu oběma komorami parlamentu působí na Slovensku formou mimořádného cvičení. Financování navrhovaného působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na Slovensku bude zabezpečeno z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Celkové náklady se odhadují na 540 milionů korun, nicméně s ohledem na ještě probíhající jednání se slovenskou stranou a možný nárůst inflace nelze vyloučit, že tato částka nebude konečná. Závěrem bych chtěla dodat, že nasazení našich vojáků na Slovensku má silný politický a praktický výraz solidarity a ochoty naplňovat závazek kolektivní obrany. Navrhované působení bude vysoce hodnoceno na mezinárodní úrovni a posílí už tak nadstandardní vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Severoatlantická aliance již v roce 2016 začala posilovat společnou obranu podél celého západního křídla. Již na summitu ve Varšavě v červenci 2016 NATO potvrdilo připravenost čelit současným komplexním výzvám. V té době se jednalo o přiměřenou reakci na změněné bezpečnostní prostředí vyvolané agresivními kroky Ruska vůči Ukrajině. Slovensko, Maďarsko, Rumunsko i Bulharsko jsou státy na východní hranici NATO, které však dosud byly od nejvýznamnějšího potenciálního zdroje možného vojenského ohrožení odděleny územím partnerské Ukrajiny. Se zahájením ruské invaze na Ukrajinu se bezpečnost těchto zemí prudce zhoršila. Z vojenského pohledu se jedná o přítomnost, jejímž hlavním cílem je posílit schopnost odstrašení prostřednictvím viditelného projevu alianční solidarity zahrnující odhodlání bránit ostatní členy NATO. Napadení hostitelské země by tak díky přítomnosti aliančních sil pro agresora podstatně zvýšilo riziko vyvolání válečného konfliktu se všemi politickými, vojenskými a hospodářskými dopady.
Děkuji za tento dotaz. Proto jsem si dovolil požádat vládu, aby nám upřesnila tyto úkoly. Jestli vám, pane kolego, stačí toto vysvětlení, jak jsem to myslel? Děkuji.
Paní ministryně, omlouvám se, pan poslanec Žáček se přihlásil s faktickou poznámkou. Tak poprosím o vaši faktickou poznámku, pane poslanče.
My tam musíme poslat jednotku, budeme jí velet, bude to mnohonárodnostní jednotka a bude tam poslána, aby nás bránila proti případnému útoku z Ruské federace z východu. To není žádné zneužití. Děkuji.
Měla jsem pocit, že jsem to tady říkala na začátku, ale já to tedy zopakuji. Pomáhají tam naši vojáci s logistikou, to je také součástí toho mandátu. Myslím, že jsem odpověděla velmi podrobně na otázky.
Nikoho dalšího nevidím s přihláškou do obecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych také jenom chtěl reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Kobzu. To, že ruská propaganda - vy tu mluvíte o tom, že bývají ty informace zneužívány - to, že ruská propaganda bude zneužívat toho, že NATO chce ubránit svoji hranici, je přece jasné.
No, já si myslím, že je přece dobře, že se na to ptáme, a jsem rád, že to tady paní ministryně vysvětluje. Vždyť od toho tady přece jsme. A já děkuji paní ministryni, že nám to vysvětluje. Samozřejmě že chceme, aby ti vojáci bránili Slovensko, Českou republiku a teritorium střední Evropy, takže my jsme s tím v pohodě. My se prostě budeme ptát. Na to si zvykněte.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zda v tento moment si chce vzít pan zpravodaj nebo paní ministryně závěrečné slovo? Paní ministryně, chcete si vzít závěrečné slovo? Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Tady v souladu s jednacím řádem, pane zpravodaji, by bylo důležité, abyste přečetl usnesení, nebo na něj odkázal, abych měl o čem dát hlasovat. Já vám děkuji. Usnesení jsem si připravil a následně ho pro pořádek přečtu. Táži se, zda někdo další se hlásí ještě do podrobné rozpravy? Ptám se, zda v tento moment si chce paní ministryně, případně pan zpravodaj vzít závěrečné slovo? Není tomu tak. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí a přečtu návrh usnesení, o kterém dám následně hlasovat. Poprosím současně, aby bylo nastaveno kvorum na potřebný počet hlasů, a to je 101 hlasů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Opět zahajuji hlasování o zařazení za ty předchozí body. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Tento bod byl zařazen. Je to námořní plavba. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? I námořní plavba byla za ty předchozí pevně zařazené body zařazena. Kdo je proti? Opět pevně zařazeno za pořadí. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a prosím, všichni se opět přihlasme našimi identifikačními kartami. Také prosím o případné oznámení, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dále sděluji - a opět poprosím o klid, vím, že ty začátky jednání jsou náročné, poprosím o ztišení v sále. To by byly všechny omluvy došlé do dnešního dne, do této chvíle. A nyní, vážené paní poslankyně a páni poslanci, vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Prosím, kdo potřebujete hovořit, můžete do předsálí. Jde o návrhy, které dopadnou na nás všechny vzhledem k tomu, jak bude projednáván pořad. Takže již máme pevně zařazené body, máme pevně zařazený bod 21, což je sněmovní tisk 130 - elektronizace postupů, potom bude následovat bod 8, sněmovní tisk 56 - plastové výrobky, a bod 12, sněmovní tisk 72 - veterinární zákon. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Tento zákon může být zařazen. Zahájila jsem hlasování. Zahájila jsem hlasování. Zahájila jsem hlasování.